V této věci jste řekla téměř všechno. Já jenom bych chtěl říct jednu věc. Já rozumím všem těm citovým vazbám. Ona obslužnost těch obcí samozřejmě je umožněna i jinými prostředky, které možná nejsou natolik komfortní, jak to bylo, ale tady spíš vidím takový ten nostalgický pohled. Ale chtěl bych říct, že máme dohodu, že se sejdeme, budeme jednat o tom, za jakých podmínek by to bylo, a pak přistoupíme k řešení.
No, tady jste, pane ministře, řekl, že jezdívaly desítky lidí. A když už jsme v té železniční dopravě, tak právě ta doba se mění i v těch regionech, jako je Středočeský kraj a Praha. A jestliže tu situaci nebudeme řešit okamžitě a budeme čekat na to, až si vezmete nějaký úvěr, tak víte, jak dlouho trvá výroba jednoho vlaku? Je to otázka tří let, jsou to tři roky. A do té doby jak budete ty lidi přepravovat?. A ti lidé nebudou chodit k vám. A zase je vrátíte zpátky do aut, a víte, že situace na silnicích je velmi kritická, co se týče ranních a večerních špiček. Je to kritická situace s kapacitou a ta si vyžaduje rychlé řešení.
Rozumím tomu zejména ve Středočeském kraji, protože příměstská doprava kolem Prahy a kolem velkých aglomerací je samozřejmě něco, co my velmi podporujeme a budeme to podporovat. Tady jenom musím říct trošku s povzdechem, že všichni věděli, že budeme soutěžit nějaké peníze, a jenom jeden kraj se pořádně připravil. Trošku ti ostatní zaspali. Myslím si, že to je páteří veřejné dopravy, zejména v těch velkých aglomeracích.
Tak děkuji panu ministrovi. Tímto tedy končím dnešní jednací den a sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy budeme pokračovat body dle schváleného pořadu schůze.
Já bych byl rád, kdyby moje interpelace nevyzněla jako kritika, ale spíše žádost o pomoc. Stala se mi taková zvláštní věc, které nerozumím. Bylo mi řečeno, že mi za pět minut zavolá. Skutečně zavolala a ta odpověď byla zamítavá. V zásadě jsem neměl žádný velký úmysl, nebylo to vedené žádným vyšetřováním nebo nějakým zlým podtextem, byl jsem skutečně pouze zvědavý, chtěl jsem to pracoviště vidět. Takže já jsem vás chtěl požádat a poprosit, jestli by nebylo možné to oddělení navštívit, eventuálně třeba i ve vaší přítomnosti, kdybyste si na to někdy udělal čas.
Já se omlouvám. Já jsem tam ještě ani vlastně nikdy nebyl na té Vladislavově.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Mě zajímají vlastně tři témata v oblasti životního prostředí, protože v programovém prohlášení vlády premiéra Sobotky byla následující věta: Vláda neumožní další průzkum a následnou těžbu zlata ani pokračování průzkumu a následnou těžbu břidlicových plynů na území České republiky.
Děkuji.
Jmenoval se Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu, a jakmile ten seminář skončil, tak jsme objevili tuto sazenici s jasným vzkazem pro pana Andreje Babiše od agrolesníků.
Dávka bude při splnění zákonem daných podmínek pojištěnci - jestli to je zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná -, který pečuje o osobu blízkou, vyplácena průběžně vždy po každém potvrzení pokračování potřeby péče. Od 1. června tak Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novou formou podpory rodin v tíživých situacích a v situacích nenadálého vzniku potřeby péče.
Ano.
Možná jsem to špatně pochopila. Ta dávka bude určena pouze po dobu 90 dnů, které budou v neschopnosti nebo v době ošetřování toho dítěte nebo toho člena rodiny, ale tady se jedná i o delší období.
V plánu legislativních prací pro letošní rok žádná další taková opatření nemáme.
Děkuji, paní ministryně, a nyní dávám slovo poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, který bude interpelovat pana ministra školství Roberta Plagu ve věci povolování vzniku škol, a připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková, která bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Děkuji za slovo.
Teď na číslech řeknu, že to není nějaké paušální, jak je často podsouváno, že ministerstvo zarazilo a nepovoluje soukromé školy, protože ta čísla jsou jasná. Dále byly podány 4 žádosti o zápis církevní základní školy, tedy jiného zřizovatele než veřejné školy, dvěma bylo vyhověno, dvěma nevyhověno. Takže to není tak, že by en bloc a nezákonně ministerstvo nějak posuzovalo. Tedy něco, co by možná zavedlo, co vy říkáte, nějakou alternativu.
Děkuji a táži se, ano, pan poslanec Ferjenčík má zájem o doplňující otázku.
Nicméně přece to, že někde stojí budova, která má kapacitu na dost dětí z daného regionu, nemůže být argument pro to, aby stát zakázal vznik školy, o kterou mají rodiče zájem zjevně proto, protože do té státní školy s tou dostatečnou kapacitou ty děti nechtějí dát. A ty důvody mohou být rozličné. Ale prostě říct, že to optimalizujeme tím, že donutíme rodiče dávat své děti do školy, do které je dávat nechtějí, je přece absurdní řešení toho problému.
Já na to budu reagovat. Ale skutečně to není tak, že by se automaticky mělo vše povolovat, a stát, který je zodpovědný za efektivní nastavení té sítě, tak nemohou tam být ta vrátka nulová. To znamená, kritérium naplněnosti, respektive kapacity demografického vývoje, je podle mého názoru naprosto v pořádku, ale i vůči veřejným.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nepochybně se budete vymlouvat, že se s přípravou NEN začalo už v roce 2012 a že tedy za všechno může ODS. Máme ale rok 2018 a po více než čtyřech letech vládnutí vaší strany na MMR už prostě nemůžete svádět vinu za nedořešení tohoto problému na jiné.
Možná jste to vůbec neměli dělat. A teď konečně už chceme dělat tu digitalizaci.
Pane premiére, já myslím, že tady už ta rétorika, že za všechno může někdo jiný, nemůže fungovat, protože čtyři roky je to ministerstvo ve vaší gesci a ty problémy prostě nezbytně jdou za vámi a nejde to na nikoho jiného svádět.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, možná se divíte, proč se kvůli absenci parkovišť park and ride v Praze obracím přímo na vás. Ten důvod je, že se tato problematika týká více než 150 tisíc lidí, kteří denně dojíždějí do Prahy za prací a nemají kde zaparkovat, takže byste se tímto měli zabývat. Výsledkem je pouze jedna žádost na realizaci jednoho parkoviště na Černém Mostě. Kde zaparkovat v Praze, řeší Středočeši každý den. To je praktický důsledek vládnutí v Praze spolu s vaším budoucím koaličním partnerem ČSSD, a tedy se jedná o vaši spoluodpovědnost a spoluodpovědnost vašeho hnutí.
Prosím pana premiéra.
Nicméně já vám na to odpovím, mám tady na to podklad, který vám přečtu, i když se mě to de facto netýká, protože nejsem ani na Středočeském kraji, ani v Praze naštěstí. V rámci financování budou prověřeny možnosti využití prostředků IROP." Paní Dostálová na tom pracuje. Musíte se obrátit na ně, pane kolego.
Prosím, nepoužívejte na nás pořád tu taktiku, že nejlepší obranou je útok. Já si myslím, že nejenom mě, ale se mnou další stovky tisíc lidí opravdu zajímá, co konkrétně s tím budete dělat, což z toho vystoupení patrné moc nebylo. Z pohledu nás, občanů, kteří každodenně dojíždějí ze středních Čech do Prahy, se neudělalo vůbec nic, což je vidět, že i ty připravené peníze z Evropy nebyly vyčerpány. Je tam pouze jedna žádost.
Takže prosím, pane poslanče a pane zpravodaji, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak víme, Českou republiku zde zastupoval ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Jeho součástí je i posílení globálního kompaktu o migraci, kde se jedná o nahrazení nelegální migrace přes hranice, a to legální migrací. Smluvní strany by se v něm měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící migraci, a to i ekonomickým migrantům. Tento proces by měl být pod kontrolou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zajišťován nevládními neziskovými organizacemi, které se migrací zabývají. Evropský parlament globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci, tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území, posvětil s usnesením s názvem O protokolu v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a uprchlících. Samotné státy nebudou mít možnost samy rozhodovat o migrantech, ale Organizace spojených národů spolu s mezinárodní organizací pro migraci nám budou migranty vnucovat a následně celý migrační proces vymáhat pomocí různých nástrojů, jako je například právní stát v rámci rozdělování financí z evropských fondů. Vše za podpory neziskovek. Přijaté usnesení mluví o tom, že migrace je pozitivní jev, který je zapotřebí podporovat. Zkušenost ale mluví, že každá mince má dvě strany. Podívejme se tedy na postoje k současné migraci. Odmítavé stanovisko zaujalo Maďarsko. Co je ale horší, pomalými tichými kroky se vytváří drobné změny a kosmetické úpravy, které se s odstupem času od původní verze zásadně liší. To, co potřebuje Afrika, je ekonomický růst. K tomu jsou zapotřebí ekonomicky aktivní lidé, především lidé mladí. Tím, že odcházejí, zeslabují ekonomický potenciál své země. Hnutí SPD striktně odsuzuje návrhy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o globálním kompaktu kontroly migrace do Evropy za využití nevládních neziskových organizací, který je součástí Marrákešské politické deklarace. Sdílíme postoje Maďarska k problematice řešení migrace. Odmítáme diktát EU, který legalizuje nelegální migraci pro ekonomické migranty.
Hned na úvod si dovolím navrhnout jménem SPD znění jednovětného jasného usnesení, o kterém budeme hlasovat, v tomto znění: Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. A nad rámec usnesení žádám vládu, aby v souvislosti s Marrákešskou deklarací zaujala nesouhlasné stanovisko, tak jako to udělalo na jednání v Maroku Maďarsko. Není to nic komplikovaného, je to myslím zcela jasné a tímto bych v podstatě mohl ukončit svoje vystoupení, jelikož v případě, že Poslanecká sněmovna přijme výše uvedené, námi navrhované jednoduché usnesení, tak se tady již nemusíme vzájemně přesvědčovat, kdo má či nemá pravdu ohledně obsahu Marrákešské deklarace. A není pak ani již potřeba, aby pan ministr vnitra Lubomír Metnar či pan premiér Andrej Babiš tady své kroky obhajovali, protože je usnesením jasně zavážeme k dalšímu postupu. Přesto ale raději nyní podrobněji vysvětlím zdůvodnění našeho návrhu. Na úvod mi dovolte krátce citovat tři krátké pasáže z této deklarace, nejsou to ani tři celé věty. Například v deklaraci je věta, že cílem je - cituji - usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií. Nebo je tam další věta, že partneři Rabatského procesu, a nyní to zkrátím, podporují zásady nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat.
Samozřejmě můžeme hovořit o tom, jestli to je, nebo není etický problém. Já si myslím, že reklama umístěná vně toho zdravotnického zařízení není pro zdravotnické zařízení žádný etický problém. To bychom museli řešit problém, jestli tam mohou být reklamy na nutridrinky, jestli tam mohou být reklamy na něco, co je nezdravé, a pak by to dosáhlo velmi složitých vývojových věcí. Další věc, která je u té věci důležitá, že ten zákon vlastně nic nedefinuje. Co to jsou zařízení v té přístupové cestě? To umístění té reklamy není definováno. Přístupová cesta je přístupová cesta. Co když to bude viset na jeřábu? Je to prostě zákon, který v té jedné větě vlastně splní úlohu toho, že někdo předložil zákon, ale ve skutečnosti ta jedna věta je zbytečná. Není k ničemu a je to jen ukázka toho, jak se zbytečně zaměstnáváme. Tady strávíme tři hodiny jednáním o věci, která je svým způsobem zásadní, jak jsou přetěžovány místní úřady. Chápu, že na to mohou být rozdílné pohledy, a chápu, že se hledá nějaké řešení. Já znovu říkám s plnou vážností své osoby, nikdy jsem se s problémem reklamy na pohřební službu nesešel.
Ještě než otevřu rozpravu, tak dám slovo ještě jednou paní poslankyni Majerové. Děkuji.
Dobré dopoledne. Já si myslím, že dlouhodobě to problém určitě je především ve větších městech a že to je problém skutečně etický. Ale když jsme schopni regulovat reklamu i v jiných oblastech, například si neumíme představit, že by v metru visela reklama na alkohol a podobně, tak to si nemyslím, že je vhodná reklama právě tohoto typu. To, co zde zmiňoval pan docent Svoboda. Ano, jsou některé domy s pečovatelskou službou, které mají výhled na hřbitov, tak se postavily, to tak je. Ale my neřešíme přece to, kde je ten dům postaven, ta nemocnice, nebo že Vinohradská nemocnice je pár metrů od největšího hřbitova, krematoria v Praze, ale my přece řešíme tu podstatu nabízení reklamních služeb. Neohrozí to jejich existenci.
Děkuji.
Já se musím naprosto beze zbytku ztotožnit s panem docentem Svobodou. Já jsem také řídil velké zdravotnické zařízení. Myslím si, že to, že ta reklama není uvnitř, je zcela v pořádku, ale také jsem se nikdy nesetkal s tím, že by si na to někdo jakýmkoliv způsobem stěžoval. Toto je prostě z mého pohledu zcela podružné.
Teď pan poslanec Čižinský, po něm pan poslanec Brázdil, všechno faktické poznámky.
Děkuji. Zeptejme se všichni na Bulovce, kolika lidem to vadí, kolik lidí si na to stěžuje, kolik lidí se diví, že to nemocnice trpí, že tam jsou reklamy, velké reklamy na tři pohřební služby. Chci zdůraznit, to sídlení nevadí. Když tam má sídlo pohřební služba, já jsem to říkal už při úvodu, jsou nemocnice, které přímo v areálu mají sídlo pohřební služby, to sídlo je označené, to není reklama, to sídlo tam funguje, nevadí to. Kdyby to takhle bylo, tak ani ve stávajícím zákoně to nebude omezeno. Jedná se skutečně o etický případ.
Protože nezaměňujme si pojmy o řídících orgánech, to znamená o představenstvech, o kterých mluvil pan premiér, a o dozorčích radách, o kterých mluvil předseda KSČM. A v tom je velký a významný rozdíl.
Nyní pan poslanec Lipavský, také s faktickou poznámkou. Zatím poslední faktická poznámka, připraví se pan kolega Jurečka.
To tedy musím říct, že je skutečné přiznání k nepotismu a způsobu, kterým si představují současné politické strany, že by se mělo vládnout. Ne, tak to není samozřejmě.
Nyní pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou.
Opravdu konkrétní faktická poznámka.
Tak, děkuji kolegu Plzákovi. Pan kolega Staněk.
Děkuji, mně to nedá, abych se znovu neohradil. Protože to, co tady teď probíhá, je populistická debata, která zaměňuje pojmy s dojmy a prostě nemá to nic společného s nominacemi lidí do řídících funkcí anebo s potřebou vlastníka v případě státu nebo jiného veřejnoprávního subjektu definovat vlastnickou politiku a nést zodpovědnost za naplňování této vlastnické politiky. Takže prosím, netahejme sem populismus.
Jde o řádnou přihlášku do rozpravy.
Děkuji, vážený pane předsedající. My jsme jako vláda zřídili výbor pro personální nominace. Já si myslím, že to byl první krok k tomu, aby se opravdu nastavily transparentní systémy pro výběr lidí do těchto rad. Že je tady prostor k zlepšování tohoto systému, si myslím, že je pravdivé a evidentní. Dovolím si zareagovat na některé momenty, které tady v diskuzi zazněly. Chtěl bych připomenout, že některé zákony na to pamatují a děláme to již dnes. Poslanecká sněmovna personálně vstupuje do vedoucích či řídících orgánů státních či polostátních firem. Takže není to nic, co by bylo nové. To je první poznámka. Pan předseda poslaneckého klubu Michálek tady zmínil nominaci Tomáše Vrby do Dozorčí rady Lesů České republiky. A to, co tady bylo zmíněno, že působil ve firmě, která následně skončila v insolvenci, a je veden soudní spor s Lesy České republiky... Já si myslím, že tady je potřeba opravdu hodně rozlišovat. Za KDU-ČSL tady použiji dva příklady. Ale je to lékařka, která vedla předtím nemocnici na Královských Vinohradech. No, podle mě to není politická trafika. Nicméně k tomu návrhu, který tady je. Myslím si, že je tady spousta věcí, které na tom návrhu můžeme cizelovat. Pět měsíců prostě část ministerstva nemůže řádně fungovat, protože tam nejsou lidi, kteří by té problematice dostatečně dobře rozuměli. Je to případ i mnoha jiných rezortů. Jsou tady odvoláváni lidé z institucí, výzkumných ústavů, kde člen vlády odvolá toho člověka a neřekne jeden jediný důvod. To si myslím, že je něco, co prostě není standardní.
Souhlasím.
A nyní pan poslanec Ferjenčík. Upozorňuji na to.
Děkuji za upozornění. Směnárny, vodáci se chystají, teď nominační zákon. Já už jenom čekám na to, kdy ANO předloží vlastní verzi zákona o zmírnění kouření v restauracích.
Znovu říkám, vrhněme se na nový stavební zákon, a ne tak, že budeme předělávat ten starý. Děkuji za pozornost.
Vážené dámy, vážení pánové, moc mě mrzí, co teď musím říci. Uvedla jsem dva důvody, které vedou k problémům a které tato právní úprava způsobuje. Já ovšem někdy nesouhlasím s větami, které říká pan ministr, a také se o tom nevyjadřuji tímto způsobem. Pokud pan ministr mi chce vysvětlit, proč tedy říkám blbiny, tak ať vystoupí na mikrofon. A prosila bych ho, aby mi to tady nepokřikoval zezadu tímto stylem, protože to není hodno ministra.
Fakticky pan ministr a potom pan poslanec Feri.
Tak já se velmi omlouvám, ale přesné znění bylo, já myslím, že něžně, že jsem řekl: Nežalujte prosím, paní kolegyně. Takže nevím, možná to chtělo vyšetření na ušním. To bylo to, jak budete říkat starostům, kdo to podpořil a kdo ne.
Já nemohu měnit pořadí, takže pan poslanec Feri, potom pan poslanec Rakušan a potom paní poslankyně Kovářová.
Chtěl jsem nechat zareagovat paní Kovářovou, ale nejde to. V každém případě, objevuje se tady velmi nemilý trend. Vyskytl se tady návrh, který je příčetný, který je rozumný, podložený zkušenostmi z praxe a který chce řešit poměrně závažnou situaci. Ale bohužel v nemilosti ho předložila opoziční strana, Starostové a nezávislí. Prosím, pojďme to pustit do druhého čtení. A jistě víte, že podle jednacího řádu můžeme až do zahájení rozpravy ve třetím čtení ten návrh vzít zpět. Pokud to odpoledne dobře dopadne, tak se to jistě může stát, můžeme to vyřešit takto. Ale pusťme to prosím teď do druhého čtení. Ta situace je opravdu akutní.
Tak já jenom jednu poznámku na pana ministra. Je to situace velmi nepříjemná.
Paní poslankyně Kovářová stáhla svoji faktickou, takže na řadě je pan poslanec Ferjenčík.